Všechny jsem vás ohlásil. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Prosím vás, abyste na mikrofon uvedl důvod, proč bychom měli zpochybnit hlasování. Připomínám, že hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? To znamená, že návrh zákona byl zamítnut. Pan poslanec vystoupí k hlasování. Ano, byla vznesena námitka. Kdo je pro vyhovění námitce vůči hlasování? Kdo je proti? Návrh byl přijat. A budeme znovu hlasovat. Hlasujeme o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Té jsem právě vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. To znamená, že jsme rozhodli o zamítnutí předloženého návrhu zákona. Tím končím samozřejmě projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi, děkuji panu zpravodaji. Už jsme skončili projednávání bodu. Mohu dát slovo jenom těm, co mají přednostní právo.
Děkuji.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 Tato směrnice nahrazuje dvě starší směrnice, které se věnovaly té samé problematice, a náš právní řád je proto s většinou požadavků této nové směrnice v souladu již nyní. Nově dochází k usnadnění situace cizinců, kteří zde pobývají za účelem vědeckého výzkumu nebo studia. Zaměstnavatelé poukazují na nedostatek pracovníků a žádají zvýšený přísun zahraniční pracovní síly, dochází tak k výraznému nárůstu podaných žádostí o pobytová oprávnění.
Kdo je proti?
Krásný den, dámy a pánové. Kolega Plaček v tu dobu onemocněl, takže nedojel, takže jsme byli omluveni oba. To je k tomuto. Z tohoto důvodu jsme situaci zmapovali a následně jsme udělali senátní návrh, který už jsme tady předkládali. V tomto návrhu není nic jiného, než aby úřady práce měly jednotný metodický postup a v podstatě přistupovaly ke všem oprávněným žadatelům na poskytování sociálních dávek stejně, ne aby to bylo region od regionu. Děkuji za pozornost a děkuji za to, že v podstatě dodržíme to, že v České republice bude jednotný metr na všechny.
Nejdříve paní poslankyně Šafránková. Tak po paní kolegyni Šafránkové, kterou jsem vyvolal.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, na úvod bych ráda řekla, že návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením poslanci SPD prosazují a podpoří. Z toho důvodu vás chci také požádat o podporu tohoto návrhu. V současné právní úpravě existuje dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce. Ten z příjemců, který je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení, musí pro získání příspěvku na mobilitu dokazovat jeho skutečné použití. Příjemce, který sociální služby nepoužívá, dokládá pouze čestné prohlášení. Úřady práce navíc v současné době odmítají nejenom nové žadatele, ale i příjemce přiznaných příspěvků na mobilitu, kteří jsou zároveň uživateli sociálních služeb z pobytových zařízení. Odkazují se na to, že pro přiznání příspěvků na mobilitu jde o důvody hodné zvláštního zřetele, protože u těchto osob jde pouze o cesty do zdravotnických zařízení, do práce či školy. Z výše uvedeného je jasné, že jde o diskriminaci a nespravedlnost, kterou by navrhovaná změna odstranila. Prosazením návrhu na změnu tohoto zákona bychom nepochybně pomohli hendikepovaným udržet si přijatelnou životní úroveň a důstojnost, smazali bychom nespravedlnost a zjevnou diskriminaci, kterou v tuto chvíli stávající zákon dovoluje v neprospěch jedné skupiny příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině druhé. Došlo by také ke spravedlivému a vyváženému způsobu právní úpravy. V tuto chvíli bydlí téměř 66 tis. osob v pobytových zařízeních sociálních služeb. Příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně by těmto osobám jistě pomohl k lepší kvalitě života. Navíc bychom usnadnili administrativu nejen úředníkům, ale především hendikepovaným, pro které vyřizování příspěvku činí nepředstavitelnou námahu. Tímto vás prosím, mysleme na sociálně slabší skupiny a pomozme k vytvoření lepších životních podmínek. My poslanci tím pomůžeme lidem, kteří to skutečně potřebují a kteří to ocení. Prosaďme návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Teď dvě přednostní práva. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, platná právní úprava zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje příspěvek na mobilitu přiznat i zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytována pobytová sociální služba, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. Těmito důvody nejsou pouze cesty do zdravotnických zařízení, zaměstnání a školy, ale je třeba je chápat šířeji jako situace, ve kterých je žádoucí přiznat dávkovou pomoc, protože se zdravotně postižená osoba skutečně opakovaně za úhradu dopravuje. Tato instrukce podrobně popisuje situace, ve kterých je žádoucí dávku přiznat. Již by tedy nemělo docházet k takovým případům, kdy úřad práce žádosti zamítal a které iniciovaly vznik senátního návrhu zákona. Instrukce je závazná nejen pro rozhodování krajských poboček úřadu práce, ale i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v postavení odvolacího orgánu.
A za třetí bude hlasování o návrhu jako celku. Chtěl bych vás také informovat o tom, že výbor zaujal následující usnesení ve věci doporučení nebo nedoporučení návrhu na zamítnutí zákona. Tolik krátká zpravodajská zpráva. A ještě mi dovolte mé osobní nebo soukromé stanovisko.
Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Tomáš Kohoutek se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. Jsou zde ještě dva kolegové přihlášení s faktickou poznámkou, pan poslanec Kobza a pan předseda Stanjura. Ale neměli bychom možnost, aby ani jedna z těch faktických poznámek zazněla, protože ve 13 hodin, což je právě teď, končíme dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Tak děkuji panu předsedovi KDU-ČSL za to, že je dobrým advokátem. Ano, je to přesně tak. Já myslím, že si rozumíme. Myslím, že ani jeden z nás přece nechce, aby se v České republice kradlo, podvádělo. Nicméně vy jste ve svém vystoupení ukázal, že té věci nerozumíte, nebo že jsme oba úplně jinde. Já si myslím, že právě to soudní řízení řekne, jestli ten člověk je podvodník, nebo ne. Pak někdy na šesté stránce novin po dvou letech psali o tom, že byl nespravedlivě obviněn, a bez pompy, na rozdíl od toho s tou pompou, když o tom psali, byl zproštěn obvinění. Vy jste řekl: problémem České republiky - a souhlasím s vámi - je nevymahatelnost práva. Trvají obě velmi dlouze. No, prostě je to právo toho obviněného si toho advokáta vzít. Je to právo se obhajovat všemi zákonem povolenými prostředky. Je chyba možná, že všechno trvá dlouho, ale za to nemůže ten advokát přece. Trvají tady ty věci opravdu velmi dlouho. A já jsem pro to, aby trvaly kratší dobu.
Děkuji.
Já moc děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem se chtěl původně přihlásit technickou poznámkou a pak jsem si říkal, když tedy teď tady diskutujeme o tom, jak máme dodržovat pravidla právo, tak by to bylo nefér něco, co není technická poznámka, přihlásit jako technickou a nepočkat. Tak především jsem se chtěl omluvit, pokud jsem spustil diskusi, nebylo to mým úmyslem. On je sice obviněný, ale jenom obviněný. A ten soud je od toho, aby rozhodl, jestli je obviněný. Proto by je měl chránit kvalitní soud, špičkoví soudci, vynikající prokurátoři, státní aparát, policie. Ty jasné oběti, které jsou ale zatím oběti, se mohou ukázat, že oběťmi nejsou. A já bych znovu, i když je to laciné možná, ale přesto to zopakuji, upozornil na některé procesy, které se staly v minulých režimech a v minulém režimu, kdy lid kráčel po ulici s hesly a žádal co nejpřísnější tresty pro tyto zločince, kteří byli odsouzeni ještě předtím, než ten soudní spor začal. Velmi bedlivě sleduji argumenty. Solidní, korektní argumenty odborníků, co tady sedí. A budu se snažit hlasovat opravdu v tomto případě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Poctivě jsem konzultoval kolegy z Právnické fakulty od nás z Brna. A naprosto se mi líbí a souhlasím s tím a velmi podporuji to, co tady zaznělo v předchozím příspěvku: Tak debatujme o tom, jak zrychlit spravedlivý soudní proces - pokud je to možné, já to nevím. Pokud je to možné, tak věřte tomu, že já budu první, co obětuje každou volnou minutu na to, abych tomu pomohl. Ale o tom teď se pojďme bavit.
Děkuji, panu kolegu Válkovi. Nyní pan kolega Blažek. Omlouvá se pan kolega Jan Skopeček do 13 hodin. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem se vlastně přihlásil proto, abych mohl reagovat na první vystoupení pana kolegy Michálka. No, ono to snad bude asi věkovým rozdílem. Jenomže jak mi tak přibývají šediny, tak mě život naučil, že právní úprava nestačí. A to už tedy něco musí být. To už někomu musí zbýt nebo něco takového, aby se to nějak postihovalo.
A máme tu faktickou poznámku pana poslance Výborného, připraví se pan poslanec Michálek.
Já chci reagovat na paní poslankyni Válkovou. Opravdu věc, která je odborná, tak tady hovořit o nějakých politických kecech kolegy Veselého mně nepřijde opravdu jako rozumné. To nebyly politické kecy. Ano, je to tak, jak říkal kolega Chvojka. Já myslím, že tak jako máme samozřejmě lepší a možná horší soudce, máme lepší a horší advokáty, ale en bloc považovat někoho za ty, kteří tady nějakým způsobem jdou proti tomu systému nebo jej nějakým způsobem zneužívají, mně přijde nemístné.
Děkuji kolegovi Výbornému za dodržení času.
Já už teď budu reagovat na předřečníky a bude to moje poslední reakce. Já jsem také neříkal, že každá totalita v Česká začínala účastí ČSSD ve vládě.
Ano, o tom se bavit můžeme, protože je to zpřísnění trestní represe. Prosím, je to zcela zásadní věc.
Nemyslím si nicméně, že to byl projev pana poslance Veselého, vaším prostřednictvím, odborně zaměřený, nicméně každý z nás má na to právo. Myslím si, že maření spravedlnosti bude lepší, pokud ještě budeme mít možnost postihnout i ty, kteří navádějí ke křivým výpovědím a křivým obviněním.
A to je obrovská bariéra svobody v této zemi. A já zdůrazňuji, že tady jde o případy, kdy člověk třeba v občanskoprávním řízení, naprosto poctivý podnikatel, přijde o miliony kvůli tomu, že tady někdo něco zfalšoval, a když se na to náhodou přijde, tak jediné, co udělají, že to řízení zastaví. To je přece druhý aspekt tohoto zákona, který je potřeba zvažovat.
Děkuji za faktickou poznámku, která byla opravdu faktickou poznámkou, nikoliv vystoupením.
Musím říci, že při projednávání tohoto bodu mě hrozně mrzí nepokora, nebo možná i neslušnost, kolegiální neslušnost ze strany sociální demokracie. My jsme si to prostudovali, uznali jsme, že to je apolitická záležitost a že to je třeba urychleně řešit, protože ten dvojí metr tady existuje, a proto jsme od počátku podporovali tento návrh, který prošel nějakou změnou. Máme tady skupinu pro práci Poslanecké sněmovny, která se zabývá jednacím řádem. Já to sice možná trochu ironizuji, ale takto to běží.
Prosím, máte slovo.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení paní poslankyně Valachové a pana poslance Kalouska. Takže já tomu rozumím, tomu, co je sjednocovat výklad a podobně. A nejsem takový optimista jako pan poslanec Kalousek, že někdo sjednotí výklad a pak už veřejná správa postupuje podle zákona. Včera jsem navrhoval, aby se Poslanecká sněmovna zabývala problémem zajišťovacích příkazů. Tady máme evidentní porušení zákona ze strany orgánů veřejné moci, Finanční správy, a není ochota vládní koalice se tímto problémem seriózně zabývat. Není ochota. Tak mi neříkejte, že nějakým výkladem ministryně nebo šéfa Finanční správy se to sjednotí a bude dodržován zákon. Ale není tady ochota vypořádat se s těmi, kteří ty nezákonné kroky dělali. Prostě není tady ochota. Správně, to já vítám, to je dobře. Ale my máme novou metodiku. Nám to nestačí, nám to připadá málo.
Prosím, máte slovo.
Ano, ta šílená politická arogance, která nemá chuť napravovat zásadní pochybení, ta tady prostě je a to je jedno z jader problému.
Děkuji. Paní ministryně Schillerová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tak jsme od poskytování dávek opět u zajišťovacích příkazů. Co se týče dopadů a případných nároků na náhrady škody, máme tady zákon o škodě způsobené nesprávným úředním postupem, nebo nesprávným rozhodnutím orgánu veřejné správy. Já věřím, že pokud byl porušen zákon a byla způsobena škoda, bude postupováno. A já opakuji to, co jsem tady už řekla: Já si ve svém resortu pořádek udělám.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou vystoupí nyní.
Asi je to tím brzkým vstáváním. Já jsem tu metodiku ocenil a vy přijdete k mikrofonu a říkáte: Musím odmítnout vaši kritiku metodiky. Tak posloucháme se, nebo ne? Já jsem tu metodiku ocenil, jenom jsem říkal, že to nestačí! Takže jsem ji nekritizoval! Tak tady nechoďte k mikrofonu a neříkejte, že kritizuji metodiku. Klidně budu. Tak mi řekněte, jak ten pořádek zajistíte!
Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj, pan navrhovatel. Ano, pan senátor má zájem o závěrečné slovo.
Jestliže to není zapotřebí, já s tím souhlasím. Ale pak se bavme o tom, proč tedy Senát vždycky musí s něčím přijít, aby některé ministerstvo začalo dělat? Těch problémů jsou mraky. To je základní problém, který tady je. My se všichni divíme, že lidi nechodí k volbám, že jsou naštvaní. A pak v tomto státě máme státy ve státě. Finanční úřady. Úřady práce si dělají, co chtějí. A další a další.
Snahou vlády je usměrňovat a zejména zodpovědně řídit migraci za účelem výkonu ekonomické činnosti, a to v závislosti na očekávaném vývoji ekonomického cyklu, konkrétních potřebách trhu práce a rovněž v závislosti na zemi původu cizinců. Návrh tedy obsahuje dva nástroje, jak toho cíle může vláda dosáhnout. Vláda bude oprávněna stanovit pro konkrétní zemi maximální počty podaných žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání, povolení k pobytu za účelem investování a zaměstnanecké karty. Tento počet bude veřejně znám a budou mu přizpůsobeny kapacity orgánů státní správy. Tento koncept je již aplikován v režimu Ukrajina a v projektu Ukrajina. Druhým nástrojem vlády pak bude možnost vydávat v případě nedostatku pracovníků na trhu práce mimořádná pracovní víza a půjde zejména o případy nedostatku pracovníků v konkrétních odvětvích. Vláda bude moci stanovit země původu cizinců, ekonomické odvětví nebo profesi a počet příchozích cizinců. Držitelé mimořádného pracovního víza budou na území České republiky pobývat nejvýše jeden rok. Tolik asi z mojí strany.
Děkuji. A prosím zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Radovan Vích, aby se ujal slova.
Dobrý den. Vážené dámy a pánové, předkladatel již sněmovní tisk 203 odpovídajícím způsobem odůvodnil a jeho slova nepovažuji za nutné nějakým způsobem rekapitulovat. Návrh také obsahuje jiné části, které nejsou tzv. transpoziční. Například řeší zavedení kvót na ekonomickou migraci dle aktuálních potřeb státu a zaměstnavatelů a rovněž otázku center na podporu integrace cizinců dosud financovaných z evropských fondů. Tato centra vzhledem k zásadním změnám rozpočtu EU mají být nadále financována z českého státního rozpočtu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Rakušan.
Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, hned na začátek informaci a postoj našeho poslaneckého klubu. Ale to už je věc do druhého čtení. Dovolte mi prosím, vážený pane předsedající, abych v této chvíli zároveň navrhl, aby se daným návrhem zákona zabýval i výbor zahraniční.